Asi se shodneme na tom, že tuto fázi pandemie, fázi koronakrize, první fázi, že jsme tuto fázi nějakým způsobem zvládli. Ano, byl to místy chaos, byly tu obrovské problémy, ale k tomu se dnes nechci příliš vracet. Ano, mohli jsme být připraveni lépe a některé kroky a procesy jsme mohli dělat logičtěji a rozumněji, ale ani k tomu se dnes nechci úplně vracet, nebudu se vracet k těm jednotlivým chybám. Abychom si také řekli, co je důležité do budoucna. Ještě jednou opakuji, já osobně tady dnes nejsem proto, abych vládu káral za její chyby, ale jsme tu proto, abychom udělali revizi toho, kde jsme, jak jsme to zvládli a samozřejmě si také řekli, a to pokládám za nejdůležitější, kam chceme jít a jak se chceme připravit, jak jsme připraveni na ten další vývoj. Je to podaná ruka. A stejnou odpověď očekáváme tady od vlády, od vládní koalice tady v Poslanecké sněmovně.
Vážený pane ministře, místní občané jsou rozhořčeni rozhodnutím Českého báňského úřadu ve věci těžby štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem. Oprávněně se obávají, že těžbou přijdou o zdroj pitné vody jejím znečištěním. Dle vašich předchozích odpovědí prý ke znečištění nedojde. Ale kdo dá těmto lidem záruku? Všichni dobře víme, jak je voda vzácná, a s přibývajícími suchými roky bude ještě vzácnější. Obavám lidí lze velmi dobře rozumět. Vážený pane ministře, jak se stavíte k těžbě štěrkopísku nebo co sám můžete v této věci podniknout?
Děkuji vám a poprosím pana ministra životního prostředí o odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní kolegyně, díky. Povolení těžby je velmi, velmi daleko. A pak vás chci ujistit o jedné věci. Rozhodnutí o povolení těžby, které bude udělovat báňský úřad, je úplně nové správní řízení, kde se v zásadě začne od nuly. Ministerstvo životního prostředí v tomto povolení - a to už jsme avizovali báňskému úřadu - předloží všechny informace, které jsme získali od roku 2015, kdy bylo uděleno stanovisko EIA. Pokud bychom se bavili o nějakém nadřazeném veřejném zájmu, tak toto staví samozřejmě do jiné situace. Víte, že v tom regionu se ten štěrkopísek těží desítky let. Problém tam nenastal.
Děkuji.
Já si myslím, že teď momentálně můžou být občané v klidu, a jsem ráda, že voda je nejdůležitější i pro vás, a jsem o tom přesvědčena.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podoba krajiny v Česku se za posledních sto let vlivem člověka výrazně změnila. Některá opatření, která se v krajině prosazovala, mají dnes na krajinu negativní následky. Rovnání toků řek pro zvýšení jejich splavnosti, vysoušení mokřadů pro využití půdy v zemědělství, odvodnění zemědělské krajiny systémem meliorací, rozorání mezí a příkopů a spousta dalších opatření nám narušilo některé funkce malého vodního cyklu. Všechny tyto činy byly jednou z hlavních příčin, že nejsme schopni vodu v krajině zadržet a udržet ji tak dlouho, aby se zavsakovala do spodních vod. Neustále zdůrazňujete, že v boji se suchem pomůže plánování nových přehrad. Přitom by stačilo, abyste se více zaměřili na zadržování vody přímo v krajině. Jsou tak odrazováni od obnovy drobných vodních prvků v krajině.
Tak děkuji, na interpelaci bude odpovězeno písemně z důvodu nepřítomnosti pana ministra. Dalším v pořadí je pan poslanec Stanislav Blaha s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Není přítomen v sále. Takže jedeme k další interpelaci a to je pan poslanec Marian Jurečka - také není v sále. Pan poslanec Petr Bendl - není v sále. Pan poslanec Jan Zahradník - ten v sále je, takže bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Jsou tam věci, které samozřejmě já docela kvituji s uznáním, určitý kritický tón ale.
To je nezávislé. To souvisí mimo jiné se stabilitou a kompaktností horninového masivu, ve kterém má být budoucí úložiště vybudováno. Nový ředitel SÚRAO doktor Jan Prachař, který nastoupil v únoru 2019, navrhl posunutí tohoto termínu na polovinu roku 2020, a to z důvodu doplnění dalších geofyzikálních výzkumů na všech devíti potenciálních lokalitách. Seřazení lokalit do této škály povede k zúžení počtu kandidátních lokalit na čtyři. Odborná úroveň a jednání jsou hodnoceny starosty, kteří na jednání chodí, jako konstruktivní a věcné a chválí je. Závěrečné zasedání panelu expertů se uskuteční na počátku června a následně SÚRAO předloží návrh na zúžení Radě SÚRAO, po jejímž stanovisku MPO předloží vládě výběr čtyř potenciálních lokalit.
A pak ještě jedna věc.
Já to zjistím a budu informovat pana ministra. Jo, tady to je, věcný záměr předložen Legislativní radě vlády k projednání dne 18. května.
Děkuji. Jako další bude interpelovat paní poslankyně Langšádlová ve věci vztahu s Čínou.
Nezlobte se na mě, ale tohle je znárodnění privátních finančních prostředků realizované na základě bezvýchodné situace, do které náš stát podnikatele přivedl. Tohle je daň z ničeho a to tu ještě nebylo. Opravdu si takhle představujete spravedlivý přístup? Návrh ODS na odpuštění tohoto absurdního zdanění vláda na poslední chvíli zamítla, na poslední schůzi. A já se teď ptám proč.
Pane poslanče, váš čas vypršel. Paní ministryně není přítomná, to znamená, že nebude reagovat. Pravidla platí pro všechny, děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský s interpelací na pana ministra průmyslu Karla Havlíčka.
Ta interpelace se jmenuje "co je a není strategické". Mluvilo se o tom, že to je strategická firma. Teď už se mluví o tom, že to je strategický partner pražského letiště. Takže spíš to vypadá, že v případě nějaké krize by si tedy zasloužilo pomoc to letiště, které ale asi, tam to zase takový problém není.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, postupně to vezmeme. Buď se na to budeme dívat z úhlu pohledu toho daného resortu nebo třeba z úhlu pohledu dokumentů, které jsou. Já tedy nejsem úplně zběhlý v té legislativě. Prostě to je nějaký fakt a to se tam píše: Vzhledem ke strategickému významu obchodní letecké dopravy pro ČR bude nutné do budoucna zachovat konkurenceschopnost daného odvětví, zejména pak leteckých dopravců. Nicméně to je k tomu, co je a co není strategické. To je prostě oborový fakt. Prakticky každá země zaujala nějaký postoj ve formě podpory, ať už tedy přes záruky, nebo přes úvěry. V některých zemích se děje i to, myslím si, že je to Itálie nebo Německo, že tam dochází ke kapitálovému vstupu. Popravdě řečeno i silným českým subjektem. Popravdě řečeno i Volkswagen je vlastněn velmi bohatou institucí a je to suverénně největší čerpač podpory dotací v rámci Antiviru a tak dále. Takže to asi těžko můžeme dneska rozlišovat. To znamená, pokud někdo splní podmínky řádné na to, aby získal nějakou formu dotace, tak by ji měl získat a nemůžeme nad tím spekulovat. To znamená, ale na to se musí najít nějaký zákonný mechanismus. Stát nikdy neměl ambici vlastnit ČSA v té poslední době. Když se nedohodnou vlastníci, hledejme nějakou formu běžné podpory, záruční, úvěrovou. Ano, já jsem řekl jako představitel dopravy i průmyslu, že počítejme se všemi scénáři. To znamená to, co třeba dělá Itálie, nebo to, co dělá Německo, to je strategický vstup. Ale nebylo to proto, že by to byl náš cíl, naše ambice. A už vůbec ne proto, že bychom chtěli řídit leteckou společnost. To opravdu nechceme. Nicméně považuji za manažersky správné pracovat se všemi variantami. Řekli jsme si, co by to obnášelo. Je vždycky dobré mít tři, čtyři, pět variant, a pak se rozhodnout pro některou z nich. To byl náš úhel pohledu. Dneska je kapitálový vstup úplně mimo stůl.
Děkuji za přesné dodržení času.
To není nic osobního. Zmínil jste motory. To jsou malá turbovrtulová letadla. K té strategické, nestrategické. Ale opravdu bychom se měli vážně zamyslet nad tím, jestli z českého státního rozpočtu půjde státní garance společnosti, která vede až na Britské Panenské ostrovy a která nemá jasné vlastníky, a není to do dneška rozkryto. Takže mě by zajímalo, jestli víte, s kým vy jednáte v rámci těch pracovních skupin. Jestli znáte celkovou majetkovou strukturu včetně těch konečných beneficientů.
Pochopitelně že víme, s kým jednáme. Ale tím, že se o žádné peníze nežádá, tak v zásadě nezjišťujeme, kdo kde dneska sídlí. A znovu říkám, nebylo to naším cílem. To znamená, tam už nebylo co řešit.
Jelikož je 16 hodin, tak budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji a poprosím pana ministra životního prostředí o odpověď.
A teď vám řeknu, co se procesně stane. Bude to celkem složitá kauza. To je jeden aspekt. Druhý aspekt, a o tom vás můžu stoprocentně ujistit, je, že to stanovení dobývacího prostoru je sice jakýmsi předstupněm povolení těžby, ale k tomu vlastnímu povolení těžby ještě velmi daleko. A to vlastní povolení těžby, to vlastní rozhodnutí bude samo o sobě složitý a velmi dlouhý proces, kde Ministerstvo životního prostředí samozřejmě dá báňskému úřadu nové skutečnosti, které máme o tom území po tom roce 2015, širší informace i o té hydrogeologické stavbě, i o nějakých rizicích. Když se rozhodovalo v roce 2015, to bylo vlastně po prvním roce sucha. Ta situace je dneska úplně jiná. A já si myslím, že i investor dneska velmi dobře ví, že není v tom regionu vítán.
Já vám děkuji. Prosím, máte slovo.
Pořádá to spolek Takže jste určitě srdečně zván.
Další v pořadí je pan poslanec Jiří Valenta s interpelací na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka.
Vážený pane ministře, bytostně postrádám váš veřejný komentář k nedávnému zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který ve své zprávě zdokladoval, že náš stát nemá dostatečný přehled o svých muzejních sbírkách. Jejich správa je podle něj roztříštěná a údaje o schraňovaných předmětech jsou také jen velice obecného charakteru. Ptám se vás proč. Chybovalo se v evidenci sbírkových předmětů a také nikdo vůbec neřešil, kdo je zodpovědný za to, že se mnohé předměty vůbec nedohledaly. A bylo jich prosím pěkně na tisíce.
Původně to bylo 16, myslím, že se přidalo Řecko. Takže je to čistě ekonomická záležitost. Tak já se soustředím na tu Evropu. Takže já samozřejmě dělám ekonomickou diplomacii v rámci možností.
Děkuji. Prosím.
Pane premiére, víte, ona Čína skrze ekonomické kroky, skrze prosazování svých ekonomických zájmů dělá svou politiku. To nelze oddělovat. A vyhrožovala i českým firmám. A víte, že toto je prokazatelné. Tento dopis je realitou. Nakonec ho tady projednával i zahraniční výbor. Kde je ta hranice? Kde chcete vymezit hranici, abychom byli opravdu suverénní zemí, kde Čína nebude mít pocit, že nás tady ovládá? Vždyť vy sám jste měl zkušenost, že čínský velvyslanec lhal po setkání s vámi.
Prosím o odpověď na doplňující dotaz.
A věřte mi, že já všude tak vystupuji a jsem hrdý na naši zemi. A i když jsme menší, tak vystupuji suverénně. A my se máme čím chlubit ve světě, co jsme dokázali. Takže nevím, jak to bylo s tím dopisem. My jsme v minulosti měli nějaké záležitosti. To se úplně nepovedlo. A samozřejmě že Čína je jedna z největších ekonomik světa. V rámci Evropy samozřejmě někteří něco kritizují a na druhý den s nimi dělají velký byznys. Chápu, že tady to nebylo šťastné ani přijatelné, aby někdo psal a někomu něco říkal.
A nyní bude pan poslanec Zahradník interpelovat ve věci reakce vlády České republiky na usnesení výboru pro evropské záležitosti k Zelené dohodě. Prosím.
Děkuji za slovo.
Vážená paní nepřítomná ministryně Maláčová, já mám interpelaci, která se týká zpožděného vyplácení ošetřovného. Doufala jsem, že tady budete. Nejste, nevadí. Dostala jsem podněty od našich občanů, kteří doposud nedostali vyplacené ošetřovné a mají děti, které tyto podmínky pro vyplácení ošetřovného splňují. Chtěla bych se tedy zeptat, jak je možné, že doposud nebylo ošetřovné těmto maminkám vyplaceno za březen a kdy bude tato nepříjemná situace napravena, jelikož naši občané na to čekají. Dočetla jsem se v novinách, že tento problém je. A můj dotaz tedy je, jaké je vaše vysvětlení a jaký je postup pro ty naše občany, kteří jsou v této situaci a na tyto peníze čekají. Předem děkuji za odpověď.
Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Polanský s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Společnost ČD Cargo totiž v roce 2018 nevýhodně prodala 500 vagonů za 50 milionů korun slovenské společnosti SMK, kterou vlastní osoba jménem Ivan Petríček. Tato společnost obratem pronajala tyto vagony zpět ČD Cargo na 15 let za více než 900 milionů korun s tím, že nakonec je může odkoupit zpět za další stovky milionů korun. Je zřejmé, že člen představenstva Českých drah pan Bednárik je spjat s panem Petríčkem, a to buď skrze společný majetek společnosti SMK a ČD Cargo, anebo skrze další kontroverzní osobu v podobě Alexandra Beljajeva. Rád bych vás v této věci požádal o zodpovězení následujících otázek. Sdělte prosím, jaké máte stanovisko k výhodnosti - nevýhodnosti obou smluv z roku 2018 a 2019 mezi ČD Cargo a společnostmi ovládanými panem Petríčkem.
Dobrý den ještě jednou všem. Když jsem zaregistroval tyto spory těch obchodních partnerů, tak jsem chtěl vědět tři věci, aby mi to naši lidé zjistili. Druhá otázka, ať mi řeknou, jestli to bylo ekonomicky výhodné. Dostal jsem na to analýzu. To znamená, dělali tam na tom z mého pohledu nezávislí a schopní lidé, kteří zdokladovali, že vozy bylo třeba - hned vysvětlím proč - že to ekonomicky je výhodnější, než byla ta smlouva předtím, kterou napadá logicky ten, kdo tam předtím dodával. To znamená, že je to za cenu lepší a že právně je to v pořádku. To znamená, z tohoto úhlu pohledu pak už pokud tam je nějaká další pochybnost, nechť to řeší případně policie. V roce 2018 hledala společnost ČD Cargo možnosti, jak obnovit svůj vozový park. Na trhu byla poměrně vysoká poptávka po železniční nákladní dopravě, která v té době tedy souvisela mimo jiné i s kůrovcem. Podotýkám, pro mě v době, když už bylo poté. Čili to, jestli ČD Cargo rozhodne uplatnit opci v roce 2028 nebo v roce 2033 a získat do svého vlastnictví, je na rozhodnutí ČD Cargo a není k tomu nijak smluvně vázáno. V roce 2019 potom ČD Cargo uzavřelo obdobnou smlouvu. Zjednodušeně řečeno, při porovnání s novými je to výhodnější varianta. Při porovnání s jiným a konkurenčním to vyšlo levněji, než jak nabízel ten původní. A rozumím tomu, že ten, kdo dneska nedodává, tak má snahu to třeba zvrátit. Naše otázky byly zodpovězeny. To znamená, nechceme ani nemůžeme v tuhle chvíli tam dělat žádnou revoluci.
Děkuji. Nacher tady není, takže jdeme k další interpelaci a tou je interpelace pana poslance Lukáše Černohorského s interpelací na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka.
V Ostravě mají v nejbližších letech vyrůst dvě miliardové stavby, a to Černá kostka a koncertní hala, a má být také provedena dostavba Domu umění v Ostravě. V těchto případech se počítá se stěžejním příspěvkem státu. Dostavba Domu umění v Ostravě, tam měla být investice zhruba ve výši 600 milionů korun a stát měl poskytnout zhruba 300 milionů korun. Děkuji.
Děkuji.
které jsou určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní dávám slovo paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše ve věci reklamy Českých drah v Mafře. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, státní dopravce České dráhy utratil od roku 2015 celkem 112 mil. korun za propagaci a marketing u mediální skupiny Mafra. Mafra - to vám asi nemusím připomínat - spadá do vašeho svěřenského fondu. Vy máte velmi rád grafy, tak já tady ten graf porovnávající, kolik tedy která z těch daných skupin získala zakázek mezi těmi lety 2015 až 2019, mám.